Zákon o prokazování původu majetku včera - nemusím diskutovat. Prolomení domovní svobody kvůli topení. Máte nejhorší výsledky za 30 let od zahájení výstavby dálnic v této zemi.
Lídrem těchto snah je Budějovický Budvar. Já jsem mu nabízel možnost, ať předloží nějaké smlouvy, u kterých cítí to přímé ohrožení, a že si sedneme nad konkrétními ustanoveními té smlouvy. Pan ředitel nám smlouvy nepředložil. Nicméně my jsme tomuto zákonu stanovili zkušební období - luxusní zkušební období 12 měsíců. Nejednalo by se o změnu systému. Ale bohužel otevřela se Pandořina skříňka a to, co se teď strhlo, a ty různé změny a pozměňovací návrhy nám dělají ještě větší zlo, než nám dělal svého času Senát, který ten zákon už jednou vykostil a vrátil zpátky. Nicméně já musím říct, že ona měla odpovídat na otázku, jaké budou dopady zákona o registru smluv, když dojde k narušení obchodního tajemství. Pro mě se jedná o pojednání o tom, co by se stalo, kdyby bylo obchodní tajemství narušeno. Já nechci zdržovat nadmíru, protože předchozí příspěvek byl také velice plnotučný. Ale my jako většina jsme se rozhodli pro registr smluv, pro určitý symbol. Je to určitý silný symbol tady v tomto tažení. A jestliže jsme nedávno jaksi pozitivně vnímali, že hodnocení České republiky, co se týče rizika korupce, se výrazně zlepšilo, tak tento zákon nás může posunout opět o řadu příček směrem nahoru.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pokusím se neopakovat to, co zaznělo. Byl zaparkován. Tento argument tedy nemůžu úplně přijmout. Ale to, v čem se teď rozhodujeme, není racionální atmosféra. Je to atmosféra hysterická, strachu, která začínala nad tím, že přijdeme o pivo, pokračovala tím, že přijdeme o biatlon, a když to pořád tak úplně nezaznívalo dostatečně silně, tak dokonce někteří začali prohlašovat, že registr smluv bude znamenat i ohrožení životů pacientů. To není pravda. Ani jedna z těch tří částí není pravdivou. Je to zlomový zákon. Já jsem přesvědčený, že ta změna, kterou si vynucuje, je změna chování k lepšímu, že s veřejnými prostředky máme hospodařit veřejně.
Děkuji za slovo. Ale nyní k té podrobné rozpravě. Já mám v systému pozměňovací návrh, který se snaží řešit na to, na nějaké mé praktické zkušenosti. Je tam stanoveno to, že všichni členové se podílejí na sčítání volebních lístků, a hlavně je tam jedna pro mě zásadní věc. Že za činnost je odpovědný nejen předseda, ale i za správnost výsledků. Proto se na to snažím reagovat tímto způsobem. To je zdůvodnění, aby se to alespoň v nějakých mezích možností sjednotilo. Aby nedocházelo k případným chybám a potom zbytečným stížnostem.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Sedláček. Děkuji panu poslanci Sedláčkovi. Než dám slovo panu poslanci Hovorkovi, tak jenom přečtu omluvy, prosím, pane poslanče. Dnes se omlouvá pan poslanec Pavel Šrámek od 14.30 do 18 hodin bez udání důvodu. A z celého dnešního dne se omlouvá pan poslanec Šarapatka z pracovních důvodů. A pan poslanec Stanislav Grospič se omlouvá dnes od 17 hodin z důvodu zahraniční cesty. Teď prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Čím větší pochybení, tím větší sankce.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova. Neeviduji ani návrh na vrácení či zkrácení lhůty. Děkuji panu zpravodaji a předám řízení schůze.
Budeme pokračovat bodem číslo Bod nebyl zahájen, a proto je potřeba, aby předložený návrh uvedl pan ministr vnitra, který je na místě. A kolega Koníček také. Takže pane ministře, máte své úvodní slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a další související zákony. Stanoví se nové povinnosti těchto politických subjektů, zejména povinnost používat ke svému financování tzv. transparentní účty. Dále se nastavuje finanční limit pro dary od fyzických i právnických osob. Za dar bude považován i členský příspěvek v této částce, který převýší 50 tisíc korun. Zavádí se také povinnost vykazovat podrobněji přehled příjmů a výdajů o výročních finančních zprávách, včetně výdajů na volby. Strany a hnutí budou povinny zveřejňovat výroční finanční správy na internetu. Návrh zákona umožňuje straně nebo hnutí založit nebo být členem politického institutu. Politický institut je podle návrhu zákona veřejně prospěšná právnická osoba zaměřená na podporu výzkumné, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnosti v politickém a veřejném životě. Zavádí se také možnost poskytnutí státního příspěvku na podporu činnosti právě těchto institutů. Na základě doporučení organizace GRECO, což je Skupina států proti korupci při Radě Evropy, je obsahem návrhu zákona rovněž zřízení nezávislého úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Úřad bude nezávislým orgánem tvořeným předsedou, čtyřmi členy a dalšími zaměstnanci České republiky, tedy státu.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se sněmovním tiskem 569 zabýval opakovaně celkem třikrát a na své 31. schůzi dne 13. dubna 2016 k tomuto sněmovnímu tisku při hlasování, aby výbor doporučil Poslanecké sněmovně předložený návrh zákona schválit, z deseti přítomných poslanců tři hlasovali pro, nula hlasovala proti a sedm se zdrželo hlasování. Takže usnesení nebylo přijato.
Ten úřad je zbytečný. Jestli někdo tvrdí něco jiného, tak se podle mě mýlí.
Ještě faktická poznámka pana poslance Koníčka a poté pan poslanec Ludvík Hovorka, řádně přihlášený do rozpravy.
A každé čtyři roky, nejpozději čtyři roky, se obmění. Prozatím tři volební období kontroluje výroční finanční zprávy. Opravdu si myslíte, že výsledkem tohoto zákona bude, že ten úřad vám bude každých 14 dní jako politickým stranám udělovat tu tisícovou, tu desetitisícovou, nebo tu stotisícovou pokutu? To má být výsledkem zřízení toho úřadu?
Děkuji panu poslanci Koníčkovi.
Vážené paní poslankyně a ctění kolegové, mně ta debata o potřebnosti nového úřadu připomněla debatu, kterou jsme v Poslanecké sněmovně vedli, teď nevím, jestli už to je 14 let, nebo jak dlouho, kdy jsme se bavili o tom, že bude zřízen nový úřad, tehdy úřad veřejného ochránce práv. My jsme tehdy jako Občanská demokratická strana nespatřovali ve zřízení tohoto nového úřadu až takové dobro. Bránili jsme se rozumnými argumenty proti jeho vzniku. Nepovedlo se to tehdy, zůstalo u návrhu Praha - Brno a vyhrálo Brno.
Děkuji paní poslankyni Němcové. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Nepochybně kontrolní výbor Poslanecké sněmovny není správní orgán. Při návrhu se také vycházelo z doporučení skupiny GRECO při Radě Evropy, která se zabývá doporučeními v oblasti boje s korupcí, která také doporučuje v rámci určitých standardů zřízení nezávislé instituce pro kontrolu financování politických stran. A zmínil bych také, že ten úřad je navržen velmi úsporně. Není to žádná obrovská instituce, která by spolykala také spoustu třeba finančních prostředků a byla by nastavena nějak nesmyslně. A ještě bych se vyjádřil k jedné věci a to jsou politické instituty. Pan poslanec Plíšek tady zmiňoval možnost zneužití při financování volebních kampaní. Proto bych se chtěl zastat i tohoto institutu, stejně tak jako toho úsporného nezávislého kontrolního úřadu.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Takže ano, v předminulém volebním období se choval kontrolní výbor jako správní orgán.
I o tomto se zmiňuje důvodová zpráva, ale pouze velmi okrajově.
Děkuji panu poslanci. Dále se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Karel Fiedler.
Je to z toho důvodu, že nejsou spokojeni s tím, jak vypadá politická situace u nás a jak fungovaly ty standardní dlouhodobé politické strany. Nemyslím si, že jsem vševěd, ale já tu odpověď vidím v tom právě proto, že byla nespokojenost s tím, jak to funguje. A to, že tady jsou věci, které jsou k řešení, to se také domnívám, že tomu tak je. Dále se k tomu raději nebudu vyjadřovat. Já mám potom pozměňovací návrh, ale to nechám asi až do podrobné rozpravy. V každém případě se domnívám, že tato debata bude ještě košatá u obou. Můj názor je, že určitě není dobrá. Přestaňme chvilku politikařit a pojďme se zamyslet nad tím, jak nastavit systém, který bude spravedlivější.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci.
Tady bylo řečeno, že z 28 zemí jich pouze pět nemá nějakou kontrolu, čili bylo naznačeno, že bychom se měli dát na tu větší stranu, která má tento systém takto nastaven. Když už to tedy padlo těch 28, tak já jsem si na to vzpomněl. Omlouvám se, děkuji.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Vladimír Koníček.
To opravdu takový postup chcete zvolit?
Děkuji za tuto faktickou poznámku. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Nemám žádný návrh k tomuto návrhu zákona, ale chtěl bych, bychom začali vést debatu o tom, že bychom zavedli pravidelné termíny voleb, zejména tam, kde mimořádné volby jsou zcela nepravděpodobné, a to jsou obecní volby, krajské volby a senátní volby.
Za další hospodářský výbor také zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. A za čtvrté pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Takže to bude opět trošičku delší vystoupení. To je docela takové zajímavé. Jenže je zde jedno ale, nebo spíše více takových ale. Když se na to všechno podíváme prizmatem současnosti, tak přeci státní, polostátní nebo obecní firmy odvádějí své zisky do příslušného rozpočtu, tedy státu, obce, města. V případě státních a polostátních podniků je jejich zisk příjmem státního rozpočtu. Pokud budou tyto podniky v registru smluv nuceny uveřejňovat své uzavřené smlouvy nad 50 tisíc, jak říká současný zákon, tak je to zcela jistě podle mého názoru ohrozí. Moc nevěřím tomu, že podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím by si někdo z Anheuser-Busch vyžádal smlouvy, jak už tady o tom mnohokrát mluvil například pan poslanec Farský. Jsem zvědav, kde by poté stát vzal takto promrhané prostředky. Nyní se však dostáváme k dalším státním a polostátním podnikům. Ty není potřeba vyjmout? Já říkám, že je to nutné. A ta tam jasně analyzuje ohrožení jednotlivých státních a polostátních podniků. Položme si zásadní otázku, zda občan, který se podívá do registru smluv, něco zachrání. Nezachrání přeci nic, když bude smlouva uzavřena nevýhodně. A nic víc nezmůže. A jsme u jádra problému. Příklad první. Argument pro zavedení registru smluv je, že stát je špatný hospodář. Připusťme, že stát je v České republice skutečně špatným hospodářem. Stát sám o sobě ale nemůže být ani špatným ani dobrým hospodářem. Výsledek, který označujeme právě pojmem špatný hospodář, je především důsledkem nevhodně, neúčinně, nesprávně nebo špatně nastavených regulí, tedy primárně zákonů. Důsledkem takového chování je neefektivnost, neúčelnost a nehospodárnost nakládání s veřejnými zdroji. Myšlenka, že registr smluv toto změní, je pouhá iluze. Ostatně to ukáže další vývoj, zdali to tak bude, nebo ne. Problém je totiž v tom, že je nutno nastavit účinné obecné regule, a to především zákon o kontrole veřejných financí. Ten je ale stále v nedohlednu. Možná to tak někomu vyhovuje, protože se jedná o další z klíčových protikorupčních zákonů. A zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o zadávání veřejných zakázek jsme tady v Poslanecké sněmovně již schválili. Podle mého názoru o něm nejde hlasovat, protože jde hlasovat pouze o doprovodném změnovém zákoně o Nejvyšším kontrolním úřadu a ne o změně Ústavy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Ještě než zahájíme projednávání jednotlivých bodů, tak tady mám dvě přihlášky k pořadu schůze. Pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Sklenák. Pane předsedo, vzhledem k tomu, že nemám omluvu pana předsedy vlády, tak předpokládám, že bude přítomen. Ano, to je procedurální návrh, o kterém lze hlasovat. Zopakuji návrh. O tomto procedurálním návrhu nechám hlasovat. Tento návrh nebyl přijat. A pan kolega Laudát může pokračovat.
Pro vaši informaci, budu navrhovat, aby se hlasovalo o zařazení tohoto bodu dnes jako první bod jednání. Alternativně v pátek 3. června jako první bod jednání. Odmítám tolerovat a mlčet k tomu, co se tady odehrálo minulý pátek. Předpokládám, že i pan ministr, vicepremiér vlády, první vicepremiér, tady pak zopakuje, co říkal svému asistentovi na chodbě. Byť ve slušné modifikaci, protože není ani před 22. hodinou, a dokonce se domnívám, že není důstojné, aby to řekl v celém rozsahu i po 22. hodině.
Prosím pravou stranu včetně členů vedení Sněmovny, aby nediskutovali, usadili se na svá místa. A pan kolega Laudát může pokračovat.
V říjnu letošního roku začne plynout posledních dvanáct měsíců tohoto volebního období. Minulý pátek většina z nás osobně zažila situaci, která nemá obdoby. Pro absenci prvního místopředsedy vlády pana Andreje Babiše, který měl předkládat ve třetím čtení šest svých zákonů, bylo zasedání Sněmovny ten den ukončeno. Ale jaká je skutečná realita jejich vládnutí? Ani téměř po třech letech ve Sněmovně nejste schopni zvládnout standardní věci, o kterých dříve snad ani nikdo ve Sněmovně příliš nepřemýšlel. Zajistili si přítomnost svých ministrů, případně vyjednali či prohlasovali modifikaci denního programu. Rozhodování pod tlakem je obtížné. Ale promiňte mi, vy tady již třetí rok produkujete chaos. Ale realita skutečného vašeho vládnutí je jiná. Když už problém nelze tutlat, začnete odsouvat pozornost výmluvami na své předchůdce nebo se uchylujete k jiným, zástupným tématům, abyste pozornost odvedli.
Tolik tedy zpravodajská zpráva k tomuto tisku za negaranční výbor.
První pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je skutečně otázka, jestli prostý zákon, který nemá povahu ústavního zákona, může zřizovat úřad, který má dohlížet nad činností politických stran, jejichž činnost je zakotvena v Ústavě České republiky. To je velmi sporné a myslím si velmi problematické. Já sám jsem odpůrcem vytváření nových úřadů v situaci, kdy není jasné a není jasná analýza toho, že stávající instituce by mohly tuto činnost také zvládat. V kontrolním výboru jsou naopak zastoupeny všechny politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně a může tam a dochází tak tam k určité křížové vzájemné kontrole této činnosti. Nyní vás seznámím s obsahem dvou pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Jako první pozměňovací návrh, který podle mého názoru povede k větší transparentnosti financování politických stran, uvádím to, že úvěry a půjčky politickým stranám by měly podle mého návrhu poskytovat pouze banky, tedy licencované subjekty, které licencuje Česká národní banka. Jsou to důvěryhodné subjekty a jsou zde jasná, čitelná pravidla pro úvěrování politických stran. Naopak tento návrh by tedy vyloučil možnost financovat politické strany pomocí úvěrů, které poskytují různé anonymní fyzické nebo právnické osoby, kterým pak mohou být politické strany po volbách zavázány. Takže je to pro větší transparentnost politických stran, aby banky jako důvěryhodné instituce licencované Českou národní bankou poskytovaly půjčky a úvěry politickým stranám. A druhý pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím potom v podrobné rozpravě, je navržení vypuštění politických institutů z tohoto návrhu zákona. Proto navrhuji pozměňovací návrh, který politické instituty a jejich financování ze státního rozpočtu vypustí z tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi a požádám kolegu Hovorku o posečkání, mám dvě faktická poznámky. Nejdřív faktická poznámka pana poslance Jeronýma Tejce, poté pana předsedy Stanjury.
Já sám jsem byl velmi skeptický a do značné míry i stále jsem skeptický k tomu, zda ten úřad je tou nejlepší volbou. Odůvodním to ve druhém čtení. A chtěl bych říct také, že to není jen návrh, který by nebyl podložen. Myslím si, že to může mít i ekonomické dopady, a to příznivé, protože samozřejmě z hlediska fungování úřadu v tak drahém městě z hlediska pronájmů a také hledání pracovní síly by se Brno jevilo jako levnější varianta než Praha.
Děkuji panu poslanci Tejcovi za dodržení času.
Byl by tam úřad, kontroloval by zejména městské organizace v Brně a pak bychom ten pilotní projekt vyhodnotili, zda takový úřad přenést na centrální úroveň, nebo ne. A vzpomeňte si, jak jsme vám říkali: nespěchejte s tím prováděcím zákonem.
Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych navázal na pana ministra Dienstbiera. On tady mluvil o inspiraci z německé právní úpravy. Právě proto mě zaráží, že nepřevzal tu právní úpravu kompletní. Protože pak by věděl, že například Bundestag vykonává kontrolu hospodaření politických stran a ten jejich zákon je daleko přehlednější a srozumitelnější než zákon, který máme my.